A neberte to jako lacinou kritiku, ten bod je opravdu mimořádně závažný.
Podobně je to u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nicméně zůstane faktem, že určitě budou existovat výkony, které nejprve budou hrazeny na základě těchto kalkulací a pak až na základě seznamu výkonů.
Děkuji vám, pane ministře. Děkuji vám, pane poslanče.
Jistě si vzpomene kolega Brabec, jak jsme v předvolební diskusi v televizi toho byli plní, on toho byl plný, že se to musí dostavět co nejrychleji.
Dohodli jsme vykácení spadlých porostů a vybudování příjezdové komunikace pro to, aby těžká technika mohla přijet na místo a začít dělat vrty a zkoumat geologické podloží na místě sesuvu. První poznatky jsme měli koncem května, v červnu jsme slíbili, že bude zpracována základní teze a studie, jakým způsobem chceme tento sesuv řešit. Cílem stavu nebezpečí není to, že bychom chtěli obejít zákon o zadávání veřejných zakázek. Je třeba rovněž říct, že musíme navázat na součinnost postupových prací spolu dneska s provozovatelem lomu a to můžeme udělat, pokud máme stav nebezpečí, a hejtman může v tomto stavu nařídit bezodkladné provedení některých sanačních prací. V této chvíli čekáme, jak hejtman Ústeckého kraje naloží s naší žádostí. Máme přislíbeno, že vyjádření by mělo padnout zítra. Připravili jsme příslušné podání na stavební úřad, abychom mohli neprodleně začít se sanací svahu. Domněnky a hypotézy, že tato sanace by měla stát více než jednu miliardu, se v našem projektu nepotvrdily. Nejedná se o žádné vrty, žádné piloty ani žádné stavby, o kterých se dříve spekulovalo v minulosti. Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy jsou připraveny neprodleně zahájit tyto práce a pokračovat dál.
Děkuji. To bylo konstatování. Nebyl to dotaz.
Eviduji její návrhy na zkrácení lhůty a na projednání v sociálním výboru. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh. Není tady takový návrh, budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání výboru pro sociální politiku. Kdo je proti? Kdo je pro zkrácení lhůty, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce. Návrh poslanců Dany Váhalové, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedla paní poslankyně Dana Váhalová. Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové.
Hezký podvečer, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já pouze rozvedu některé myšlenky tak, aby nám bylo jasné, o čem budeme v tomto případě rozhodovat.
Dnes je to moje třetí interpelace, která bohužel zůstane bez přímé odpovědi. Nyní tedy alespoň ve věci přímé volby starostů. Vážený pane ministře, vláda toto pondělí odmítla náš návrh na zavedení přímé volby starostů. Můj dotaz směřuje stejným směrem, jako směřoval dotaz na pana ministra Babiše. Pro mne to bylo velké zklamání, že vláda neschválila tento náš návrh.
Vzhledem k tomu, že zde pan premiér není, bude vám odpověď zaslána písemně. Přistoupíme k další interpelaci, kterou má pan Simeon Karamazov a interpeluje paní ministryni Helenu Válkovou.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti v současné době připravuje novelu občanského zákoníku. Naopak jejich odpůrci argumentují tím, že by měl zákoník teprve svůj prostor dostat a až poté ho případně změnit.
V případě, že by tomu tak nebylo, prosím ještě o doplňující upřesnění vašeho dotazu. Takže dohromady to snad dáme nyní do pořádku. Prakticky se dá říci, nebo fakticky se dá říci, že jsme strávili na té přípravě více než deset tisíc hodin. Naopak jsme zaznamenali většinou kritické hlasy. V mezidobí byl také vypracován posudek vedoucího autorského týmu nového občanského zákoníku, pana profesora Eliáše, který odmítl koncepční novelu po tak krátké době. Jestli mohu ještě dvě věty. První věta směřuje k tomu, že v současné době dokončujeme práce na těch posledních novelách ustanovení, respektive dokončujeme novelizační práce na zbytku ustanovení, která bychom chtěli novelizovat. Nechceme rozhodně ohrozit právní stabilitu a i chceme respektovat mínění odborné veřejnosti, které pro nás bude závazné.
To byly opravdu dlouhé dvě věty.
Nevím přesně, co paní ministryně zachytila z mé odpovědi. Moje otázka byla, zda bude veřejnost, respektive ti uživatelé právní normy nějak informováni. Pokud ano, tak jak. A zda se do té diskuse zapojí odborná právnická veřejnost.
Děkuji.
Takže ještě jednou.
Bez udání důvodu se omlouvá Jiří Dienstbier, z pracovních důvodů Marcel Chládek a Milan Chovanec, z důvodu zahraniční cesty Věra Jourová, z pracovních důvodů Marian Jurečka a na dopolední jednání Martin Stropnický. Lubomír Zaorálek je dále na zahraniční cestě. Dnešní jednání máme zahájit bodem číslo 177 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Připomínám, že nejpozději do 11.30 je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 jako obvykle proběhne jejich losování. K návrhu na změnu schváleného programu se hlásí pan poslanec Karel Šidlo. Prosil bych předsedy klubů, aby případné debaty o pořadu schůze zklidnili. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu 29 stávajícího programu schůze na zítra jako první bod jednání. Sněmovna ukončila svoje jednání zhruba vždy jeden nebo dva body před tímto zařazeným bodem, proto mi dovolte vás požádat o jeho zařazení na zítřek, neboť tento sněmovní tisk je již projednán úspěšně jak v rozpočtovém výboru, tak v hospodářském výboru.
Nyní pan místopředseda Petr Gazdík. Prosím, pane kolego, máte slovo.
Právě jsme si vyslechli omluvu pana premiéra z dnešního jednání z pracovních důvodů.
Pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák, poté pan kolega Fiedler.
Děkuji za slovo. Poté sněmovní tisk 237, o nakládání s bezpečnostním materiálem. Velmi prosím o podporu těchto návrhů.
Nyní pan kolega Fiedler.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji vám, paní ministryně.
Děkuji.
To nebyl dotaz.
My toto všechno teď kontrolujeme, ale opravdu jsme pořád ještě trochu na začátku.
Děkuji. Přistoupíme k další interpelaci a tu má paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci volebních deliktů.
Vážený pane ministře, rozhodnutí o potrestání jednoho z advokátů vydané Českou advokátní komorou za předvolební atak na prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga vyvolalo zaslouženou pozornost. Tento nástroj se může jevit jako kontroverzní, nicméně současné řešení v podobě případné neplatnosti voleb, a teď nemluvím jen o volbách prezidentských, není optimální. Navíc jím nelze podchytit všechna jednání, na jejichž závadnosti panuje obecná shoda. Vážený pane ministře, jaký je váš názor na zavedení volebních deliktů do českého práva? Myslíte, že mohou představovat účinný nástroj represe vůči těm, kteří zneužívají současných měkkých pravidel? Děkuji za odpověď.
Děkuji vám, paní poslankyně. Máte slovo.
My jsme byli jako poslanci výboru pro zdravotnictví informováni dopisem pana ředitele Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra o dopisu, který byl rozesílán jako otevřený dopis zaměstnanců Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, ve kterém byly některé skutečnosti.
Děkuji vám, pane poslanče.
Kritéria stanovená zákony považují komunální politici za vzájemně rozporná či příliš abstraktní, v důsledku čehož nemohou poskytovat jasné vodítko pro jejich činnost. Za problematickou se označuje zejména oblast nakládání s obecním majetkem. Situaci by pomohla vyřešit novela příslušných předpisů, která by do věci vznesla jasno. Ostatně pro její přijetí se včera vyslovil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, o jehož erudovanosti samozřejmě nepochybuji. Vážená paní ministryně, souhlasíte se mnou, že jde o závažný problém, který je patrně v součinnosti s resortem vnitra třeba legislativně řešit?. Jakým způsobem a především kdy?
Děkuji vám, paní poslankyně.
A v neposlední řadě je to celé podezřelé.
Mohou tam vstoupit v procesu již probíhajícího řízení. I to je něco, co můžeme klidně označit jako vytváření prokorupčního prostředí. Dopad přijetí této novely je tragický. Znamená v podstatě zastavení povolování nových staveb. Nebudeme moci čerpat, přijdeme podle odhadu Hospodářské komory České republiky o zhruba 179 mld. korun. Ztráta našich tradičních odvětví? Utlumení stavebnictví, jednoho z klíčových odvětví naší ekonomiky? Tohle okřídlené úsloví už jsem myslím tady jednou řekl. Ono už to má dokonce v tom evropském newspeaku své vyjádření, gold-plating tomu říkají. Jsme tedy realizátory onoho gold-platingu. Navíc tady sledujeme zásadní rozpor mezi ministerstvy. Na jedné straně pan ministr životního prostředí zoufale volá po přijetí tohoto zákona. Abychom neměli potíže, které už takhle jsou veliké, když přihlédneme k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Já mám takový pocit, že výbor pro evropské záležitosti byl, aspoň já si myslím, prvním orgánem Sněmovny, který se tímto zákonem zabýval už v dubnu letošního roku, vůbec než to sem bylo doručeno z ministerstva. Zároveň žádá vládu, aby vzala v úvahu připomínky podnikatelských subjektů k návrhu této novely." Ve Sněmovně proběhl seminář. Mnoho z nás poslanců tam jsme se zúčastnili. A zaznamenali jsme, že průřezově zní hlas: Je to špatná norma! Zabrzdí to rozvoj České republiky! Proč to budeme přijímat? Říkají: To je taková záplata. A jakákoli další verze, která se bude snažit opravit tuhle záplatu, bude ještě horší. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Eviduji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Teď tu mám faktickou poznámku pana poslance Pilného, pak s přednostním právem pan předseda Stanjura a pan poslanec Laudát.
Vážené dámy a pánové, je mi stejně jako panu kolegovi Zahradníkovi velmi líto, že se tady jedná o miliardy a je tady přítomno, a o tom docela pochybuji, 88 poslanců. To je velice špatné. Další zákon, který na této schůzi nebude projednán, je zákon o veřejných zakázkách, který vytváří zase další obrovský blok v tom, jak se budou stavět veřejné stavby.
Tato strategie vlastnické politiky by měla definovat, jak se bude stát chovat k firmám, které ovládá, jakým způsobem bude obsazovat jednotlivé řídicí orgány, jakým způsobem ponesou tyto za to odpovědnost, jak bude regulováno uzavírání a jejich smluvní volnost jednak mezi nimi a jednak i mezi těmito firmami a dalšími osobami.
Děkuji panu poslanci Farskému, kterému bude odpovězeno písemně.
Děkuji. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká financování bilingvních tříd na běžných, ne tedy soukromých, ale na veřejných základních školách ze strany rodičů. Žáci jsou za poplatek umístěni ve třídách s menším počtem žáků a mají k dispozici dvě učitelky, z nichž jedna je rodilá mluvčí. Tuto učitelku vybírají agentury, které rozhodují o vybavení tříd a používaných učebnicích. Navíc mají i odpolední intenzivní výuku dalších předmětů, bez nichž se při odpolední výuce neobejdou. Rodiče platí za děti povinně. Osobně považuji tuto skutečnost, kdy je přístup ke kvalitnějšímu vzdělání závislý na finanční situaci rodiny, za naprosto nepřijatelnou. Chci se proto zeptat, jak je možné, že na základních školách veřejného zřizovatele rodiče platí za vzdělání, které je podle Ústavy bezplatné. Považujete za normální, aby touto ranou selekcí vznikaly v tak brzkém věku vybrané kluby dětí majetnějších rodičů? Děkuji za písemnou odpověď.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Přiznám se, že mě to velmi nepříjemně překvapilo. Nechci se teď vyjadřovat k jednotlivým argumentům. Věřím, že dostatek prostoru bude v průběhu prvního čtení. Zajímá mě spíš, jak je možné, že záměr zavést přímou volbu starostů na vládě neuspěl, když i vy sám jste mu v minulosti vyjádřil podporu. Vážený pane ministře, změnil jste snad v této věci názor?
Děkuji paní poslankyni.
Děkuji za slovo. Zatím jsme nic nedostali. Naopak se dozvídáme, že nemohou být dceřiné společnosti zrušeny ještě minimálně dva roky, protože se musí vysoutěžit 20 tisíc položek. Jak vaše ministerstvo bude tuto situaci řešit?
Nicméně do té doby bych nerad dělal jakékoliv kroky, které by mohly umožnit napadat průběh tohoto výběrového řízení.
Děkuji panu ministrovi zdravotnictví.
Ano, děkuji za slovo. V souvislosti s tím se proslýchá, že se novým ředitelem společnosti má stát osoba, která je spojena s řetězcem AGEL, respektive která pochází z tohoto řetězce.
Další v pořadí je se svou interpelací přihlášený pan poslanec Petr Bendl, který interpeluje ministra zemědělství Mariana Jurečku.
Ministerstvo zemědělství převzalo koncepci, kterou vytvořili jeho, řeknu, předchůdci, pana ministra, koncepci zemědělské diplomacie a podpory obchodních vztahů se zeměmi na východě. Přečetl jsem si, že ministr zemědělství chce poslat své obchodní diplomaty na Ukrajinu a také do Ruska. Děkuji za pozornost.
Vzhledem k tomu, že zde pan ministr není, tak vám bude odpovězeno písemně.
Dobré odpoledne. Děkuji za ten dotaz, vážená paní poslankyně. Já jsem rád, že mohu být stručný a jasný. Takže tak jak jste správně avizovala, tak vlastně teď skončilo druhé kolo připomínkového řízení v rámci mezirezortu.
Děkuji vám. Není tomu tak.
Podle mého názoru jsou to velmi vážná zjištění z této kontroly a myslím, že Ministerstvo by mělo rázně zareagovat, protože jsme tady vedli debatu o tom, zda mají, či nemají být kontrolovány nemocnice a zdravotní pojišťovny ze strany Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí.
To opravdu ne. Já budu komentovat a Ministerstvo bude řešit nález Nejvyššího kontrolního úřadu.

Děkuji vám, pane ministře.
Chtěl bych poprosit o to vysvětlení proplácení té experimentální léčby, která není v seznamu výkonů, protože i na to bylo upozorněno, a současně bych chtěl tedy říci, že skutečně v tom zákoně 48 se objevila věta v roce 2008, že pokud se pojišťovna dohodne nad rámec úhradové vyhlášky, tak to v podstatě je legální. Takže řekněme, že tady v tomto případě pojišťovna postupovala legálně.
Pro vyjasnění. Kritickým bodem v tomto materiálu je otázka prokazování spolehlivosti. Lhůta pro odstranění těchto nedostatků byla stanovena od 1. ledna na šest měsíců. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu poslanci Snopkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pan poslanec Benešík. Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Dále pan poslanec Jan Zahradník.
To nejsou jenom nějací koníčkáři, kteří by měli svoje nějaké zvláštní nebo kuriózní hobby. A opravdu byli z toho velmi smutní a nervózní, jak to dopadne.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Budeme hlasovat o usnesení tak, jak jsem jej přednesl. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Bylo rozhodnuto v jednání pokračovat. Končím tedy podrobnou rozpravu a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a to dokonce jednomyslně. Prosím paní navrhovatelka. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.
Děkuji, pane předsedající. Začnu trošku netradičně.
Před několika týdny proběhla v České televizi informace o udělení pokuty jednoho milionu korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za tendr na financování letecké záchranky. Důvod byl ten, že Ministerstvo zdravotnictví nepředložilo zadávací podmínky pro toto klientelistické výběrové řízení. Dvě soukromé firmy si díky politikům, jejichž jména jsou velmi dobře známa, zajistily nekontrolovatelné zisky, které si jedna z těchto firem ukládá dokonce do daňového ráje na ostrově Vanuatu.